Podařilo se dosáhnout i na balík makroekonomické finanční pomoci ve výši 18 miliard eur pro Ukrajinu. Taková věc, která nebyla úplně medializována, ale během našeho předsednictví bylo svoláno jednání Asociační rady mezi Evropskou unií a Izraelem, která se konala po více než deseti letech. Chorvatsko vstoupí do Schengenu. Abych nemluvil jenom o Evropské unii a o Ukrajině, rok 2022 byl úspěšný i z hlediska rozvoje transatlantické spolupráce. Spojené státy jsou pro nás strategickým partnerem. Osobně jsem byl ve Spojených státech dvakrát, v dubnu a v září. Jeden konkrétní dokument byl podepsán teď čerstvě v lednu již za švédského předsednictví, ale bylo to i naše předsednictví, které velmi intenzivně tlačilo na to, aby se ta věc dotáhla do konce. Máme strategii a letos se této oblasti budeme věnovat ještě více. Také vláda schválila strategii pro Afriku. Tento rok se samozřejmě bude pokračovat v těchto otázkách. Z bezpečnostního hlediska je to velkou prioritou. Zřídili jsme na to nově sekci, která se věnuje těmto otázkám. Další prioritou je i ekonomická diplomacie s důrazem na vědu, výzkum a inovace, protože naše firmy dělají výborné inovace a my potřebujeme tu značku, že je něco z Česka, více prodávat ve světě, propagovat. Na tom pracujeme. Ta představa Andreje Babiše o zahraniční politice je velmi naivní. Naše vládní představa rozhodně naivní není. My se nedomníváme, že svět je plný přátel a kamarádů, které máte v mobilním telefonu. My si uvědomujeme, že zahraniční politika je tvrdá práce, kde je potřeba získávat systematicky a důvěryhodně a vytvářet důvěryhodné partnerství. Mě proto poměrně nadzvedlo ze židle použití slova diplomat ve volební kampani, protože si myslím, že to je znevážení, že to je hrubé znevážení práce opravdových diplomatů, nemluvě o tom, jakým způsobem se opřel do vojáků, o tom, že nás zatahují do války. Naše armáda nasazuje životy za naši bezpečnost. A nejen armáda, i všichni příslušníci bezpečnostních sborů, policisté, právě za to berou ty výsluhy, do kterých se prezidentský kandidát navážel v televizní debatě. Co to je diplomacie? Diplomacie je umění vyjednávat, je to obratný postup, nejsou to laciné marketingové triky, které se daná osoba snaží přetavit ve svůj osobní prospěch.
My jsme v tom minulém roce zažili mimořádná zpoždění na celé železniční síti. Jaké v té době bylo jiné možné řešení? Zastavit stavby a spustit provoz na těch výlukách? No to by nepochybně znamenalo mnohem závažnější problémy. Bylo jasné, že musíme dokončit všechny ty stavby a že prostě musíme v tomto směru strpět i větší nespolehlivost sítě. A také jsme se za to cestujícím omluvili a zároveň přislíbili, že v letošním roce se právě na větší spolehlivost na železnici daleko víc zaměříme. To bude nepochybně test letošního roku. Ale klíčové systémové kroky se v tom minulém roce podařilo podniknout. Také na dalších úsecích pracujeme, aby se podařilo modernizovat síť. Také v letošním roce se rozběhnou klíčové dopravní stavby, například mezi Karlštejnem a Berounem, budeme dál pokračovat i v obnově jednotlivých železničních stanic. Další důležitá zpráva je, že v loňském roce se podařilo upravit 233 železničních přejezdů, které jsou teď bezpečnější a které by měly také zabránit zbytečným nehodám na střetu silnice a železnice. Zmíním ale další klíčové stavby, ke kterým jsme se znovu posunuli blíže. Klíčová stavba, která propojí českou a polskou dálniční soustavu. To by byla další podstatná zpráva pro zjednodušení dopravy. Zároveň se ale podařilo začít se stavbou klíčových obchvatů měst, například Jaroměře, a několik obchvatů se dokončilo - Olbramovice, také průtah, obchvat Mělníkem či Církvic. To všechno byly klíčové stavby. To, co nás čeká v letošním roce, je nejenom příprava těch rozběhnutých projektů. To všechno jsou klíčové výzvy. Nezbytná podmínka k tomu je zajistit financování. Už jsem se o tom zmiňoval - rekordní rozpočet SFDI. Ale podtrhnu důležitou věc. Pro období, které nás čeká, věc naprosto nezbytná. Aniž bychom připravili zároveň možnosti, jak to financovat, se dál nepohneme. Ale kromě toho, že jednáme o těchto konkrétních evropských penězích, tak se chceme otevřít další možnosti vydávání dluhopisů, a to ať už z pozice Ministerstva financí ve prospěch dopravní infrastruktury, tak také na úrovni Státního fondu dopravní infrastruktury. Když jsem to zmínil, dobrá zpráva - před několika dny jsme začali s výstavbou další klíčové části toho nového železničního spojení na letiště, a to mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Zároveň se rozběhne na plné obrátky stavba úseku mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovec na jaře letošního roku. Zmínil jsem silnice, železnici, je samozřejmě čas zmínit také vodní dopravu. Čeká nás otevření 12 přístavišť, která budou moci využívat lidé, kteří se vydají na české splavné řeky. A pochopitelně už od toho loňského roku urychlujeme přípravu vodního stupně Děčín, kdy se ukázalo, že je možné kompenzovat právě ty zmíněné bahnité náplavy a vegetaci, která na nich vyrůstá. Česká republika v tomto směru patřila mezi ty, kteří s tím návrhem přišli jako první. A díky charterovým letům se podařilo v průběhu letošního léta významně oživit leteckou dopravu nad Českou republikou, což je pochopitelně také jedna z klíčových pozitivních zpráv. Klíčovou roli v přípravě výstavby gigafactory v Líních bude pochopitelně hrát jak železniční, tak silniční infrastruktura, bez toho ta továrna vzniknout nemůže. Nebudu tady zmiňovat, jak velký význam má pro dopravu, jak velký význam má pro automobilový průmysl, pro to, abychom dokázali udržet výrobu automobilů v České republice. Mám tady na mysli zejména tachlovický tunel, protože bude potřeba zajistit vyšší kapacitu železniční dopravy pro pohyb nákladu z té případné gigafactory. Zároveň to bude znamenat vybudovat nezbytnou infrastrukturu v tom samotném území.
Letos také předložím reformu české hygienické služby tak, aby došlo k zefektivnění krajských hygienických stanic pod státní hygienickou službou. K tomu se pojí i vhodnější vymezení kompetencí Státního zdravotního ústavu, abychom z něj vytvořili zdravotní ústav západního střihu. Pandemie covidu ukázala, že je to naprosto nezbytné. Už rok jezdím do regionů a bavím se přímo s vedením, se zaměstnanci, s pacienty nemocnic a dalších zařízení. Od svého nástupu na ministerstvu jsem vyjel do více než 50 zařízení ve všech krajích i v Praze a v nejbližší době se chystám do dalších. Je samozřejmě celá řada dalších oblastí, ve kterých Ministerstvo zdravotnictví provádí kroky ke zlepšení. Ale věnujeme se dále i reformě psychiatrické péče. Národní rada pro duševní zdraví nově působí pod Ministerstvem zdravotnictví, a to pod vedením uznávaného odborníka a místopředsedy České psychiatrické společnosti profesora Kašpárka. Abych to shrnul. Ministerstvo zdravotnictví funguje velmi dobře. Spolu se mnou jej řídí kompetentní náměstci a odborné problémy řeší s odborníky. Dovolte mi na úplný závěr poděkovat všem zdravotníkům a dalším zaměstnancům ve zdravotnictví, včetně zaměstnancům Ministerstva zdravotnictví. Bez nich bychom zdravotnické výzvy uplynulého roku nikdy nezvládli. Děkuji za pozornost a přeji mnoho trpělivosti. Zdá se, že tu spolu dnes nějakou chvilku pobudeme.
Pan poslanec Kohajda se omlouvá do 10.03 z osobních důvodů. Dobře, budeme tedy pokračovat.
Když se ale podíváme na to načasování, vždycky se to hlasování trefí do voleb. Poprvé to bylo v září, kdy byly komunální a senátní volby a Česká republika předsedala Evropské unii. To hlasování bylo neúspěšné. A nyní je to v lednu, kdy jsou prezidentské volby, a pan poslanec Andrej Babiš, ale i kolegyně a kolegové se samozřejmě dušují, že to s tím nemá nic společného, že nejde o kampaň, ač je Andrej Babiš jediný prezidentský kandidát navázaný na politickou stranu a právě tato strana schůzi svolává před druhým kolem prezidentských voleb. Já si to nemyslím. Já bych se nejdřív podíval na oblast digitalizace, protože je to téma, které se týká nás všech. Je to téma nadrezortní. A já tady nebudu, jak to mívá třeba opozice ve zvyku, kritizovat vše, co dělá druhá strana, a velmi rád ocením, že v oblasti digitalizace v minulém volebním období byly snahy o zlepšení, na čemž jsme se tehdy i za Piráty jako strana opoziční aktivně podíleli. Když se podívám, co nás čeká v tomto roce, i na přípravné práce, které tomu předcházely, tak cílem by měla být, nebo občanovi by k tomu měla sloužit mobilní aplikace do mobilního telefonu. Mezi praktické nástroje, a myslím si, že to je zcela zásadní i v evropském kontextu, bude patřit občanský průkaz nebo řidičský průkaz v elektronické podobě a takzvaná digitální peněženka. Já musím říci, že při té první analýze, jakým způsobem je plněna zákonná povinnost práva občana na digitální službu, tedy moment, kdy všechna ministerstva sdílí svá data a stát nad nimi pouze skládá ty jednotlivé služby, tak musím říci, že ten stav nebyl uspokojivý. V neposlední řadě se věnujeme urychlení digitalizace služeb, po kterých veřejnost nejvíc volá.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 51. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 13. ledna tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Konstatuji, že jsme ověřovateli 51. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Prosím, aby se jako první ujala slova zástupkyně navrhovatelů, paní předsedkyně Alena Schillerová, a vás, kolegové a kolegyně, požádám o ztišení, ať můžeme vyslechnout navrhovatelku. Případně přesuňte své rozhovory do předsálí... Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám o klid! Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vládě Petra Fialy. Zadlužováním zcela nepochopitelným, protože k němu dochází při současném daňovém ruinování našich občanů prostřednictvím rekordních výběrů DPH, jejíž inkaso přímo úměrně kopíruje nehorázné zdražování všeho, na co se člověk jenom podívá.
Já bych chtěla požádat kolegyně a kolegy, kteří řeší cokoli bilaterálně nebo se prostě mezi sebou baví, zejména teď v levé části sálu, poprosím, abyste se přesunuli do předsálí, abych nemusela jmenovat. Ale platí to samozřejmě úplně pro všechny, ať může paní předsedkyně dále vystupovat.
Já to mám, musím rychle, protože mám na to dvě minuty. Pan Havlíček tady reálně zkritizoval vystoupení české vlády. Český premiér nám tady zdůrazňoval, kolik máme plynu, že ho máme dost. Ani jednou nám neřekl, kolik ten plyn bude stát. Kolik bude stát v Děčíně, ve Varnsdorfu, v Rumburku? Kolik zaplatí za to ten koncový zákazník? Na to pan premiér vůbec zapomněl. Slovo "dost" je o ničem. No, jestli si takhle představujete skládání účtů? Snad s výjimkou pana ministra dopravy Kupky, který tady velmi srozumitelně a jasně mluvil o svém rezortu a mluvil o konkrétních věcech. Ale přátelé, dost máme v České republice i třeba vozů Ferrari. Aby to s tím plynem nebylo jako s tím Ferrari.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo, a dovolte, abych také se zmínila, vážený jeden člene vlády. Dnes tady za hnutí ANO před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky předstupujeme s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Máme nejdražší cenu elektřiny a plynu v kupní síle ze všech zemí Evropské unie, a to jsme exportéři elektrické energie. Pokud nám tato pětikoalice něco zcela jasně odprezentovala za posledních rok, tak je to přesně to, jak nemá vládnutí v naší zemi vypadat. Má první a zcela zásadní připomínka směřuje k oběma koalicím. Obě tyto koalice hnutí ANO před volbami jak na běžícím páse vyčítaly, že jsme rozpočtově nezodpovědní, že máme příliš vysoké výdaje, že moc, znovu opakuji, že moc pomáháme českým domácnostem a firmám. To bylo vytýkáno vládě Andreje Babiše. Toto navýšení zadlužení však mělo své důvody. Dostali jsme se do bezprecedentní situace světové pandemie, kterou předtím žádná vláda na světě v takovém rozsahu neřešila, kdy jsme museli zachraňovat nejenom české firmy před bankrotem, ale hlavně lidské životy. To je něco, z čeho žije i tato asociální vláda, na čem nemá vůbec žádné zásluhy. To je přesně ta suma, o kterou jaksi tato vláda zapomněla požádat orgány Evropské unie, takzvaně certifikovat projekty, a z těchto projektů následně nestihla zinkasovat finanční prostředky z evropských peněz. Přestože tyto peníze již zaplatili čeští daňoví poplatníci. Jenom pro pořádek, abychom skutečně byli féroví, tak je potřeba uvést, v jakém stavu jsme tyto evropské prostředky předávali této vládě my, naše vláda, vláda Andreje Babiše. Tak za prosinec, jsou to čísla za prosinec 2021, kde víte, že v prosinci 2021 byla jmenována nová vláda. A tato vláda? Chová se, jako kdyby byl státní rozpočet v nějakém dobrém stavu, že tyto peníze nepotřebuje. To je pro mě skutečně zcela nepřijatelné. Druhá má zásadní připomínka směřuje k trhu nemovitostí a k bytové krizi, kterou současná pětikoalice zcela nezvládá, ale naopak ji prohlubuje. Vládní pětikoalice 13. května 2022 schválila roční odklad účinnosti stavebního zákona. Přitom náš stavební zákon, který skutečně byl rekodifikací stavebního práva v České republice, byl oceněn zákonem roku. Je to zákon, který reaguje na poptávku podnikatelů i běžných občanů. Nový stavební zákon měl zajistit rychlejší stavební řízení a to je jedno z hlavních úzkých hrdel, která tu dnes máme a která nám prodlužují bytovou výstavbu. To, že rostou ceny nemovitostí, je i v důsledku nízké výstavby. To, že se nestaví, je v důsledku toho, že byl odložen náš stavební zákon. Věřím tomu, že stavební právo v České republice dojde k nějaké dohodě, protože opravdu pro všechny stavebníky, ale i velké firmy, protože si musíme uvědomit, že díky tomu opravdu nepěknému prostředí stavebního práva v České republice se nám začínají vyhýbat i investoři, a to určitě není dobrá známka pro konkurenceschopnost České republiky. A podle mě žádná další nová vláda by neměla neustále otevírat stavební zákon, protože tady skutečně pak už nejde o stabilitu prostředí jako takového. Ještě mi dovolte pár včerejších čísel.
Posilujeme pracoviště zaměřující se na POKOS, připravujeme další opatření pro ještě užší spolupráci rezortu se spolky a zájmovými svazy. To je vlastně i také nějakým předmětem našich debat v rámci chystané legislativy a určitě v tomto ohledu také ještě máme co dohánět Samostatnou kapitolu mého desatera tvoří veteráni a tradice. Vy víte, že ještě jako komunální politička, jako starostka Prahy 2, jsem spouštěla projekt oslava Dne válečných veteránů 11. listopadu, protože mě vždycky hrozně mrzelo, že probíhají v naší republice akce jenom na některých místech v tento den a jenom pro zvané. Já jsem si vždycky strašně moc přála, aby ty akce měly nějaký spontánnější charakter. Tehdy jako starostka jsem vlastně začala dělat Den válečných veteránů na náměstí Míru. A tady bych chtěla moc poprosit třeba i vás poslance z různých regionů: Zkuste v tomto smyslu motivovat vaše hejtmany, vaše starosty, vaše primátory. Protože Vítkov je určitě úžasné místo, úžasné pietní místo, kam všichni hrozně rádi chodíme. Na druhou stranu na ty pietní akty se tam nedostane úplně každý. Pak by se možná nestalo, že by na billboardech bylo to, co tam je. Připravujeme zřízení nového komunitního centra pro válečné veterány v Táboře a plánujeme rozšíření těchto center do dalších regionů. Trošku mě mrzí, že tady nesedí teď pan kolega Metnar, který je z Moravskoslezského kraje a se kterým jsme ještě při mém nástupu do pozice diskutovali otázku právě vybudování toho komunitního centra v Moravskoslezském kraji. Tento kraj si to bezesporu zaslouží jako jeden z prvních už vzhledem k tomu, co jsem tady říkala před malou chvílí, ale jdeme tedy jinou cestou, snažíme se tam najít nějaké prostory třeba k dlouhodobému pronájmu. Pracujeme na revizi systému péče o válečné veterány a vytvoření chybějících sociálních programů zejména pro novodobé válečné veterány, jejichž počet roste. Každopádně o to nepřijdete. Já to beru jako velké téma, protože je zapotřebí pečovat nejenom o ty druhoválečné veterány, kteří nám bohužel odcházejí prakticky každý týden, ale i o ty novodobé válečné veterány, kteří naopak přibývají zase. Alespoň tak to vidím, i když to podepisuji. Tohle prostě všechno jsou věci, které chceme taky udělat a vlastně zvýšit těm lidem nějakou informovanost. Tohle je ten náš hlavní cíl s panem plukovníkem Speychalem, který chceme realizovat. Je i interaktivní. Tam ty hrdiny uvidíte.
Pan poslanec Babiš dnes opakovaně vyhlašuje, jak bylo zdravotnictví jeho prioritou, když byl premiér. Byť si přítomní poslanci ANO asi přáli, aby na to lidé zapomněli. A co platilo, to z velké části rušil Nejvyšší správní soud, protože premiér sliboval vzdušné zámky, které nebyly možné. Vzpomeňme na zákaz cestování mezi okresy. Vzpomeňme, jak jsme nemohli opustit vlastní město. Vzpomínáte si na to? Neschopnost pomoci pendlerům. Nejdéle zavřené školy v Evropě. To byl také ten krok, který nám pomohl situaci zvládnout? My jsme byli ti průkopníci? Vakcín jsme měli dostatek. A čím to končilo?
Omlouvám se, pane ministře. Kolegové, kolegyně, prosím, abyste nepokřikovali na pana ministra a ještě takové hrubé výrazy abyste nepoužívali. Buďte tak laskav, pane poslanče.
A čím to končilo? Snahou nařídit občanům České republiky pod různými sankčními tresty povinné očkování. Vloni do konce března jsme se měli všichni povinně očkovat, nebo velká část z nás. Dnes se ukazuje, že ta situace šla zvládat jinak. A my jsme takto postupovali. Když jsem nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví, zařekl jsem se, že už nechci žádné uzavírání společnosti a opatření budu rušit hned, jak to bude z odborného hlediska jen trochu možné. Zrušil jsem také to nesmyslné a nevymahatelné povinné očkování proti covidu. Během omikronové vlny jsme ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a obchodu zavedli masivní testování ve firmách. Spolu s tím jsme velmi rychle zprovoznili eNeschopenku jako automatizovanou službu, což pomohlo právě zaměstnavatelům ve chvíli, kdy měli nakaženého zaměstnance. To vše ve spolupráci s odborníky z Národního institutu pro zvládání pandemie. A já jsem za to tady sklidil velkou kritiku. Bývalo by mi stačilo, kdyby byla jenom povedená. Nejdůležitější na ní ale je, že měla výsledky. Čína uvolnila lockdowny, ze dne na den změnila opatření, a protože je neproočkovaná, protože nemá kvalitní vakcínu, tak se tam spustila obrovská vlna epidemie. My sledujeme tu situaci i v rámci Evropské unie a z toho důvodu na tuto situaci reagujeme. Reagujeme tak na doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí pro státy Evropské unie. Není důvod k panice, ale ostražitost je namístě. Nyní bych se chtěl krátce zmínit o onkologii. Reálně to totiž postavit ani nešlo. Navíc Vinohrady, to je traumatologický špitál, je to nemocnice, kde se musí léčit polytraumata, je to traumatologické centrum první kategorie. To, co je tam potřeba postavit, a my to postavíme, je traumatologické centrum. Dům pro tyto pacienty a urgentní příjem. Je potřeba podpořit jednotlivá regionální onkologická centra. Ta jako bývalá hejtmanka Karlovarského kraje moc dobře ví, jak je v tomto málo dostupná onkologická péče.